Karlovarský kraj. K dalším argumentům se neumím vyjádřit, pane senátore, protože jim při vší úctě k vám nerozumím.
Prosím, pane senátore.
Fakt žádná škoda neexistuje. Já trvám na stanovisku Senátu.
Seznámím vás s návrhem usnesení. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Nyní přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy 101 poslance. Kdo je pro? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Děkuji paní ministryni, děkuji panu senátorovi a končím projednávání tohoto bodu. Z pověření Senátu nám předložený návrh uvede paní senátorka Jitka Seitlová, kterou tady vítám.
Nový bod a zařazení dnes jako první bod? Označil jsem si to, doufám, správně, když tady na mě ještě někdo mluvil.
Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji, aby se bod číslo 88, sněmovní tisk 330, návrh poslanců, paní kolegyně Ožanové a pana poslance Ferance, zařadil za bod 37, sněmovní tisk 431, který se týká taxislužby.
V tuto chvíli nevidím další přihlášku s přednostním, nebo...? Ne, není tomu tak.
Aniž bych chtěl hodnotit ten spor, o kterým teď byla řeč, tak dovolte, abych řekl, že se cítím dotčen slovy své předřečnice. Protože proč by se to mělo dotýkat jenom žen? Proč bych při dnešním chápání rovnoprávnosti nemohl být zamilován do Václava Klause mladšího třeba já?
Vážený pane předsedo, teď jsem trošku na rozpacích, protože si nevybavuji jméno paní poslankyně, která teď vystoupila, tak se omlouvám. Měl zlehčit tu situaci. Také ti, kteří u toho byli, tak to všichni tak chápali.
V tuto chvíli nevidím nikoho s přednostním právem. Budeme pokračovat v přihláškách.
Sociální demokracie velmi vehementně a dlouho zastává dotační systém, který velmi zvýhodňuje velké zemědělce, velké výrobce potravin, a jde to tak na úkor těch malých, lokálních, těch, kteří vyrábějí kvalitní potraviny. Nicméně tím, že k nim nesměřují tyto dotace, tak nejsou schopni konkurovat cenou těm velkým.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážená vládo, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já mám poměrně přízemní návrh a vzhledem k tomu, kolik již je toho, myslím, pochopíte.
Ale otázka legislativní proces je jedna věc. Jinak by to nemělo smysl. Tam budou tři platby. To je těžší jak to legislativní. Legislativně to nějak prostě dáme dohromady, půjde to do meziresortu. A hledáme cesty, abychom to třeba nemuseli rozúčtovat. Na tom zkrachovalo jednotné inkasní místo. A tam to bylo o to těžší. Tady bude jedna platba. O to je to jednodušší.
Nyní prosím pana poslance Profanta, který bude interpelovat ve věci open data na resortu MVČR.
Vážený pane - nepřítomný - pane ministře, ve vašem resortu máte funkci národního koordinátora otevřených dat. Otevřená data jsou fenomén dnešní doby, který zprostředkovává data ve strojově čitelné podobě bez licenčních omezení široké veřejnosti i úřadům samotným.
Prosím pana ministra o odpověď, jestli to zvládne na základě částečné otázky, kterou slyšel. Prosím.
Děkuji. Tuto informaci lze získat z národního katalogu otevřených dat v sekci poskytovatelé na webové adrese, kterou vám sdělím.
Také děkuji. Děkuji. Prosím.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážený pane ministře, již třikrát jsem vás interpeloval ve věci nelegálních billboardů u českých silnic. Mezitím Ředitelství silnic a dálnic již získalo rozhodnutí Ústavního soudu, který potvrdil legálnost celého ustanovení, to znamená regulaci reklamy podél silnic. Díky za odpověď.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Třešňák.
Vážená paní ministryně, dle zprávy tiskové mluvčí Generálního finančního ředitelství se chystá optimalizace finančních úřadů, přičemž by mělo zaniknout 23 územních pracovišť finančních úřadů po celém území České republiky. Důvodem tohoto rušení je, že tyto nejmenší finanční úřady jsou neefektivní a pro stát představují značnou finanční zátěž. To jsou částečně relevantní důvody, ale já se obávám, že se zapomínáte dívat na tuto problematiku optikou běžného občana. Rušením těchto územních pracovišť dochází k větší centralizaci a zároveň vzdalování se občanovi. Rovněž tato další centralizace úřadu přispívá k dalšímu vylidňování venkova a regionů. Zároveň se tato optimalizace obhajuje tvrzením, že se zvyšuje počet občanů komunikujících s úřadem digitálně. S tímto tvrzením se však nemohu ztotožnit. Vážená paní ministryně, jak se moc do úvahy při optimalizaci finančních úřadů bralo v potaz vzdalování se od občanů? Kolik konkrétně ušetříme zrušením těchto pracovišť? Na základě jakých dat tvrdíte, že se zvyšuje počet občanů, komunikujících s úřadem digitální cestou? Jak velké je to procento?
Také děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.
Ale jednoduchý dotaz. Už to vláda schválila? Existuje tím, že ho vláda schválila? Anebo jednoduchá odpověď: vláda to ještě neprojednala, projednáme to tehdy a tehdy. A mohli jsme si ušetřit 30 minut a mohli jsme projednávat další interpelace. Podívejte se na tón a text interpelace.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, pane premiére. A poslední omluva, kterou teď přečtu, je omluva pana poslance Jaroslava Kytýra od 14.30 z pracovních důvodů.
Opět jste zmiňoval příběh pana poslance Farského, respektive paní starostku ze Semil. Vy jste paní starostce ze Semil slíbil, že zařídíte, aby dostala peníze na mateřskou školu z dotačního titulu. Poslal jste ji na Ministerstvo školství, aby si zažádala do dotačního titulu, který jsme tady prosadili my. To nemůžete zařídit vy. To vybírá komise. Za druhé. Do státního rozpočtu na letošní rok jsme prosazovali dotační titul, respektive navýšení o 300 milionů korun na mateřské školy. A opět ANO hlasovalo proti tomuto návrhu. Říkáte, že řešíte tento problém od rána do večera. Bylo by bývalo jednoduché zvednout ruku pro tento dotační titul a děti mohly chodit do nových školek, maminky mohly chodit do práce, vy jste jim mohli ušetřit peníze za soukromé školky. A kdybyste podpořili takovýto dotační titul, tak byste skutečně něco udělali pro lidi, pro maminky, pro tatínky a mohlo by jim být lépe.
Potom tam bylo dalších 600 milionů a teď tam dáváme další. Takže my jsme tam dali ty peníze. Vy zase neříkáte pravdu, paní Kovářová. Já jsem to vymyslel. Já když jsem se stal ministrem financí, tak ekologické zátěže jsme začali soutěžit za čtvrtinu. Za čtvrtinu! Tak to neříkejte. A v roce 2016 jsem ušetřil 12 miliard na obsluhu dluhu. To všechno můžu zdokumentovat, pane kolego. Takže neříkejte, že to tak není. Záleží na ministru financí, jak hospodaří. Proto naše veřejné rozpočty jsou nejstabilnější v Evropě a jedny z nejlepších. A jsme čtvrtá nejméně zadlužená země. Čtvrtí nejlepší. Investujeme a navyšujeme. Všichni si pamatují na 40 korun. Jsou tady na papíře. Ano, to je moje myšlenka. A to je náš interní materiál a na vládě nebyl. To je náš interní materiál. My na tom pracujeme. Jsou to peníze, které chceme půjčovat. Že jste neměli takový program taky, že to nikdo za vás nevymyslel? Nebo Norsko má takový fond. Samozřejmě pokud by se to nerozkradlo, pokud by to někdo spravoval správně. Takže stala se chyba. A asi byla chyba, že jsem vám napsal, že... Máme na stole projekt na rekonstrukci Národní galerie za 3 miliardy. Začali jsme Invalidovnu za miliardu. A znovu opakuji, my jsme zmapovali potenciál. Každý den se postaví jeden rybník. Každý den se odbahní nebo zrekonstruuje jeden rybník. Těch příslibů bylo velice málo. Naopak jsme na tom skvěle, když si to porovnáme s Evropou. Čtvrté nejmenší zadlužení. Dostaneme míň, ale chceme na ty investice. Cílem činnosti rady bude podpořit úsilí vlády České republiky tak, aby do konce roku 2020 byl vybudován efektivní a srozumitelný systém veřejného investování s minimalizací překážek a maximálním efektem.
Ta se týká Ministerstva spravedlnosti. Panu premiérovi se podařilo donutit jednoho z nejlepších ministrů spravedlnosti, který tady zatím za jeho působení z těch tří osob byl, k rezignaci. A my teď budeme mít už čtvrtého ministra za méně než dva roky. To znamená, rezort spravedlnosti je naprosto destabilizován, nemůžou se tam plánovat a provádět reálně projekty. Z jakého důvodu v podstatě Hrad přichází se svými nominanty do této situace, kdy má toho člověka nominovat předseda vlády Andrej Babiš, a ve skutečnosti ta iniciativa pochází z Hradu.
Připraví se pan poslanec Polanský.
Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane premiére, už je tomu téměř rok, co jsem se u tohohle pultíku ptal tehdejšího ministra spravedlnosti pana Pelikána na přístup vlády v oblasti lidských práv a co hodlá dělat s neobsazenou pozicí zmocněnce vlády pro lidská práva. Jediné, co se od té doby změnilo, je obsazení ministerského křesla. Jak jsme se dnes dozvěděli, tak už tedy podruhé. Post zmocněnce vlády pro lidská práva už je zase prázdný a za toto volební období se Rada vlády pro lidská práva sešla přesně jednou, ačkoliv v jejím jednacím řádu stojí, že se bude scházet minimálně čtyřikrát do roka. Za tento tristní stav nese zodpovědnost předseda této rady, což jste, pane premiére, vy. To je jednoznačně manažerské selhání předsedy. Probíhá výběrové řízení na nového vládního zmocněnce pro lidská práva. Proč není toto řízení transparentní? Kdy bude ukončeno a kdy se dozvíme nové jméno? Hodláte i nadále předsedat Radě vlády pro lidská práva? Nebo vaše vláda prostě nechce lidská práva vůbec řešit?
Připraví se pan poslanec Michálek. Prosím.
Na základě argumentů nákladních železničních dopravců, že rekonstrukce uzlu může jeho propustnost naopak zhoršit, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy o zpracování aktualizace studie proveditelnosti. Ke studii byla údajně zpracována zadávací dokumentace, a to již loni v létě, ale nikdy nebyla zakázka vypsána. Pouze proběhne posouzení, ale až v rámci přípravných prací na dílčí rekonstrukci uzlu Židenice. Tedy již pouze v rámci návazné dokumentace, kdy výsledky nemohou již nic ovlivnit.
Já také děkuji. Pan premiér vám odpoví do 30 dnů písemně. Tím jsme tedy vyčerpali interpelace na předsedu vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. A já vyzývám pana poslance Nachera, který bude interpelovat pana ministra Ťoka ve věci hromadné žaloby, problematiky Dieselgate. A připraví se pan poslanec Černohorský.
Pěkné odpoledne. Já bych chtěl tedy využít této příležitosti a trochu na to upoutat pozornost a zeptat se pana ministra. Položím jenom tři otázky. Takže jaké konkrétní kroky podniklo Ministerstvo dopravy po vzniku emisní kauzy Dieselgate? Otázka číslo dvě. Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze v rozsudku v roce 2017 konstatoval, že nedostatky vozidel dotčených emisní kauzou představují závažné nebezpečí pro životní prostředí, tak jestli Ministerstvo dopravy v této věci reagovalo na tuto skutečnost? V tisku jsem někde našel, že státní zastupitelství v Německu obžalovalo bývalého šéfa koncernu Volkswagen. Já těch otázek v této věci mám víc, nicméně v tuto chvíli to asi nemá smysl.
Prosím.
Česko má nyní jedinečnou příležitost ovlivnit kvalitu ovzduší v příhraničí, zejména tedy na Ostravsku. Polsko právě připravuje národní program omezování znečištění ovzduší podle směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení evropských emisí některých látek. Zainteresované české subjekty by pak mohly vstupovat do procesu veřejného posouzení dopadů na životní prostředí a ovlivnit do budoucna míru přeshraničního znečistění. Hodláte v této věci učinit výše navrhované kroky a iniciovat zapojení Česka do procesu přípravy polského národního programu omezování znečišťování ovzduší? Pokud ano, v jakém časovém harmonogramu? Pokud ne, tak poprosím o zdůvodnění.
Děkuji. Prosím pana poslance Farského, který bude interpelovat pana ministra Kněžínka ve věci rušení nezákonných exekucí. Připraví se pan poslanec Bartošek.
Podle tiskového prohlášení vlády jsem se dočetl, že jste, pane ministře, ze své pozice obeslal předsedy soudů s tím, aby začaly nezákonné exekuce tak, jak mají ex officio za úkol, konečně řešit.
Já jsem takový člověk, který má důvěru zejména v psané slovo. Ale sliby chyby. Máme konec dubna. Snažím se sledovat docela poctivě program jednání vlády. Pokud mě paměť neklame, ten bod schválení či projednání národního investičního plánu se zatím na jednání vlády nedostal. Tak pět let není úplně krátká doba, pokud někdo považuje takový nástroj za užitečný, aby ho připravil, případně prosadil. Za druhé, od toho listopadu uplynulo pět měsíců, evidentně se nic neposunulo. A přestože v těchto týdnech a měsících pan premiér říká, že vlastně mapoval investiční možnosti, tak když se zeptáte těch starostů, s kterými pan premiér jednal, tak ti to chápali, že to mají přislíbeno. Zařídíme, nebude problém, uvolníme, zafinancujeme. Já jsem se zeptal, zda můžu dostat k dispozici investiční plán. Pan premiér napsal: zatím ještě není, až bude, tak vám ho pošlu.
Nyní má slovo pan předseda vlády.
Národní investiční plán je můj nápad. A ta odpověď dneska je, že vám ho nedám. A že ta vláda to ani neprojedná. Protože my o tom jednáme každý den. Protože vždycky byl ministr financí z jiné strany než hejtman. Mají 47 miliard na účtech díky kontrolnímu hlášení, díky EET, díky našemu výběru daní mají balík peněz. A dostaly transfery o 65 miliard navíc. Takže neříkejte, že nic neděláme. Já jsem sliboval tu magnetickou rezonanci v Kroměříži. I panu Farskému tam paní starostka postaví tu mateřskou školku v Semilech, kterou jsem teda slíbil, že jí s tím pomůžu. A víte, kolik předložily ty obce požadavků na ty mateřské školky? A dneska ráno ten převis na ty mateřské školky, protože to je priorita, i v rámci řešení rodičovského příspěvku jsem to řešil.